Tak to vnímám. Já vám řeknu, co občanům dává smysl. Občanům dává naprosto smysl - a věřte, že máme stovky, tisíce různých zpráv každý z nás - co tady děláme, za co tady bojujeme, koho chceme chránit a proti komu vystupujeme. A ještě k tomu vašemu všeobecnému veselí. Já dodám také jedno přísloví: kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
Nyní paní poslankyně Fialová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Brabec. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Brabec stáhl svoji faktickou poznámku.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji moc za slovo. My jsme žádné hlasování o zkrácení projednání nevyvolali. To je velký rozdíl. Tolik jenom na úvod, aby v tom bylo jasno. Tím myslel zákonodárce na to, že jsou povodně, že jsou prostě nějaká tornáda a tak dále, kde to má svoji legitimitu. A já bych chtěla znát, pane premiére, odpověď na to, jaká velká hospodářská škoda tady tedy hrozí. Protože jediná hospodářská škoda, kterou já tady vidím, je vír ve státní kase. Tu jste způsobili ale vy sami! Už Národní rozpočtová rada na podzim vás upozorňovala na to, že dojde na mimořádnou valorizaci. A jaký byl výsledek ve státním rozpočtu? Takže teď vám chybí 35 miliard. Tady to je prostě jenom chyba vlády. To přece není možné takto respektovat. Ale není možné sáhnout lidem na peníze, když už tím ten nárok vznikl. Tak se pojďme bavit o roku 2024, pojďme společně hledat úspory. To asi určitě ne. Já si myslím, že jste moc dobře věděli, co děláte.
Jeho vinou, nebo jeho nečinností, však pokračují problémy s čerpáním evropských peněz. V loňském roce došlo k nedočerpání 54 miliard prostředků. Ty peníze jsou předfinancované z českého rozpočtu a stačí o ně požádat, ale musí se o to ministr financí starat. Já jsem psala minimálně jednou měsíčně rezortům dopisy: posílejte k certifikaci. Na mě zase tlačil premiér Babiš. A tak dále, a tak dále. Je to o tom, že se staráte a že ten rezort prostě řídíte. Přestali jsme být kasinem v srdci Evropy. Jinými slovy prostě v minulém volebním období to byl nějaký subjekt, který vyhrál, a v tomhle volebním období to bude možná jiný subjekt, který vyhraje. Každopádně považuji za nepřijatelné, aby daně z hazardu se snižovaly. Takové ty řeči, že pak to dosáhne bodu, kdy se to přelije do šedé zóny. Nedosáhne, nebojte. Tam jsou takové - naštěstí se nám to podařilo zavést - takové kontrolní mechanismy, že se to nepodaří. Přestaňme už tady prosazovat lobbistické zájmy. Přestaňte prosazovat lobbistické zájmy některých skupin a starejte se o lidi, v tomto případě o důchodce. Ale podívejte se na ty příjmy, na tu příjmovou stranu. Kde je ten váš plán konsolidace veřejných financí? Ptala jsem se v otázkách Václava Moravce: proč? No protože byl nesmyslný. Ale přiznejte se k tomu. Nemluvíte o tom, v tichosti, to je jako samo sebou, to je pohoda. Příjmy veřejných rozpočtů významně porostou i v následujících letech. My neříkáme nic jiného. A tyto finanční prostředky jste měli jen v důsledku efektivního výběru daní současně s narovnáním podnikatelského prostředí. Já se těším na vaše upgradované programové prohlášení vlády, které jste včera projednávali, jestli jste si tam vyškrtli boj s šedou ekonomikou, protože evidentně za mě ano. To jsme celou dobu dělali. Nikdy to nepustíme!
Není tedy samostatnou právnickou osobou. Tím však není dotčena její působnost podle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti sociálního zabezpečení, a její jednání v těchto případech je jednáním státu. Česká správa sociálního zabezpečení fakticky vznikla sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev. Česká správa sociálního zabezpečení je orgánem státní správy a vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového pojištění a nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, pokud není v uvedeném zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona, plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení, rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněná rozhodovat, rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno. odpovídá za vedení klasických automatizovaných evidencí dat potřebných pro rozhodování ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby, odpovídá za účelné vynakládání rozpočtových prostředků na sociální zabezpečení, státním podnikem Česká pošta, která zajišťuje většinu hotovostních výplat důchodů, Teď je pojďme krátce podívat na okresní správy sociálního zabezpečení. Organizační strukturu okresních správ sociálního zabezpečení tvoří:
Taková úprava nemá žádný smysl, leda by šlo o novodobou zákonnou obdobu staré známé nenávisti až za hrob, kterou ztělesňuje synoda mrtvých v roce 897, kdy papež Štěpán VI. nechal z hrobu vytáhnout svého předchůdce papeže Formosa a mrtvého jej soudil. Je to pozdní boj s totalitou po 33 letech, jako kdyby v roce 1951 někdo viděl hlavní problém doby v důchodech úředníků a politiků habsburské monarchie. Kde byli lidovci v době, kdy byl boj proti totalitě nebezpečný? A pak věřme slibům, že se budou odstraňovat zbytečné právní regulace. Máme tady na stole obsoletní právní předpisy, bude se jimi zabývat ústavně-právní výbor na své další schůzi, a do toho jsme přijímali zákony o tom, že se berou důchody mrtvým. Samo o sobě to však dokazuje diletantství a neschopnost Ministerstva práce a sociálních věcí, které v zákonodárném procesu řeší nesmysly a nikoliv podstatné věci. Na něco čas je, na něco čas není. Tak pan ministr si mě přišel poslechnout osobně A teď to nabývá, teď to má větší grády. Předčasné důchody 2022, pane ministře, v roce 2022 žadatelé o předčasné důchody zavalili správy sociálního zabezpečení. Je nesmyslné, že kdo pracuje déle a podá si žádost o důchod, až na něj bude mít nárok, tak na tom bude hůře. Chápu to správně, já se svým laickým vzděláním právním? Právo a spravedlnost nejsou totéž a tento příklad to dokládá. Je to sice podle práva, ale je to hluboce nemravné. Je to chyba, která zatíží státní rozpočet v době, kdy vláda žije na dluh a roztáčí inflaci velkým schodkem státního rozpočtu. Předčasné důchody jsou možností, jak čerpat důchod dříve, ale očekává se, že takový důchod bude menší. A co se stalo? O předčasný důchod se přihlásilo asi o 100 000 lidí více. Česká správa sociálního zabezpečení nedokázala ani zvládnout nápor žádostí. Je zajímavé, že proti této nespravedlnosti ministr práce a sociálních věcí a vláda nezasáhli, ale proti logickému důsledku zvýšení důchodů o inflaci zasahují. Mimořádná valorizace byla očekávatelná a jistá z pohledu řadu let známé zákonné úpravy i z pohledu řadu měsíců známé vysoké inflace za vlády Petra Fialy. Místo toho řešila zcela nesmyslně snížení důchodu mrtvým a vybízela k žádostem o předčasný důchod, což zasáhlo do státních výdajů. Je tedy zřejmé, že stav legislativní nouze vláda nepotřebovala, pokud by jednala s odbornou pečlivostí, ale záměrně věc neřešila před prezidentskými volbami. Neschopnost vlády však není důvodem pro přijetí zákona ve stavu legislativní nouze. Ústavní soud v daném případě zrušil vládou protlačený zákon ve stavu legislativní nouze, protože pro tento stav neshledal žádnou mimořádnou okolnost. Vláda zřejmě nechtěla zákon předložit před prezidentským volbami, aby podpořila vítězství jí podporovaného kandidáta před kandidátem opozice. Jinak jí nic nebránilo předložit danou úpravu, pokud si myslí, že je nutná, již před několika měsíci. Návrh mohl být tedy projednán v řádném legislativním procesu. Vyhlášení stavu legislativní nouze bylo zneužití moci vládou a předsedkyní Poslanecké sněmovny.
A než se dostaneme k dalším řečníkům, načtu omluvy. Omlouvá se pan Bartošek Vystoupení pana poslance Vondráčka vyvolalo jednu faktickou poznámku, a to paní poslankyně Válkové.
Valorizace je počítána pouze z procentní výměry, a tím se extrémně rozevřely nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými seniory. My jsme upozorňovali na to, že je potřeba to změnit. My jsme dlouhodobě upozorňovali na to, že je potřeba s tím něco dělat. Vadí nám, že je to na poslední chvíli. Dáte ji tomu, kdo to skutečně potřebuje. My jsme navrhli postupovat podle příjmové chudoby. Ministr Jurečka s tím souhlasil. Pro nás by to byl přijatelný vzorec. Když vám bude populace stárnout a bude nemocná, můžete zvyšovat důchodový věk, jak chcete, ale počet pracovních sil nezdvojnásobíte. Titulek článku Legislativní nouze se nesmí stát novým normálem. Již tehdy však názorová platforma Rozumné právo upozornila, že i ve stavu legislativní nouze je nezbytné, aby členové Parlamentu i veřejnost měli na seznámení se s návrhy zákonů alespoň minimální čas nutný k tomu, aby předkládané legislativní předlohy prostudovali, posoudili a mohli jim případně kvalifikovaně oponovat. Před takovým postupem je potřeba co nejrozhodněji varovat. A ještě bych rád dodal, že názorová platforma Rozumné právo je nezávislá expertní skupina právníků působících v nejrůznějších oborech práva v praxi i v akademii. Jejich cílem je poskytnout vládě, Parlamentu a dalším veřejným institucím odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření. A ještě na konci článku si dovolím jednu ukázku. Tak to byl headline číslo dvě. V roce 1991 podruhé navštívil Českou republiku vynikající britský novinář, humorista, dramaturg, bavič, moderátor sir Peter Alexander Ustinov. On mě potom pozval do Smetanova divadla a na pozvánku, na které byla jeho karikatura, protože on je opravdu, nebo byl velký humorista, tak mi napsal věnování: Stanislavovi, mladému herci, který také jednou bude starým hercem. Protože ti, kteří dnes právem a po právu, po ústavním právu očekávají, že jim společnost vrátí to, co jí dali, to, co jí odevzdali, když byli ti mladí herci, mladí dělníci a instalatéři a úředníci, tak to je prostě takový řetězec, to funguje, to nelze narušit, protože každý ten mladý herec bude jednou tím starým hercem. Pak někdy přichází realizační vystřízlivění. A to prostě funguje v dějinách lidstva a není to jenom v současném systému. Například na konci loňského roku jsme oslavili 860. narozeniny Čingischána. Takže já bych si přál, aby ti současní mladí politici, zejména ti mladí, až jednou budou staří politici, tak aby mohli vzpomínat na to, že rozhodovali rozumně. A přeju nám všem tedy úspěšný den a úspěšnou noc. Děkuji za vaši vzácnou pozornost.
Prosím, máte slovo.
A určitě se domnívám, že jsem prostě byl krácen na svých právech demokraticky zvoleného poslance. Já si myslím, a chci to tady říci na mikrofon, že žádná z těchto věcí nebyla naplněna. Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu. Tento postup lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku. Ale to, co se děje nyní, že nelze akceptovat tento mimořádný institut jako běžný nástroj omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou. Kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj k návrhu zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí, využije jednacím řádem stanovené prostředky. Nejde přitom o mezeru v Ústavě České republiky, pokud ústavní pořádek možnost projednat návrh zákona ve zkráceném jednání zná.
Já si myslím, že by se hodily důchodcům, už bychom měli na ten rozdíl, který nám zbývá. Teď na to doplatí naši důchodci. Další čekají ve frontě. To nám začne pětikoalice sáčkovat postupně, až se jí toto podaří na sílu prosadit. Navíc vůbec nešetříte. A tak bych mohla pokračovat. Oni vám to lidé spontánně připomínají sami. V listopadu pan premiér Fiala: nezměníme valorizační schéma pro důchodce. Můžete věřit? No, nemůžete. Takže zpátky - navíc vůbec nešetříte. Proč ho tam máte, pana ministra? Navíc skončilo předsednictví. Tak já myslím, že můžete hned jeden aparát ušetřit. Vy jste tu pro nás. Vy se zodpovídáte Poslanecké sněmovně. Nikdy bych si nedovolila takhle nepokorně vystupovat vůči poslancům této ctěné Poslanecké sněmovny. Takže prosím, nechoďte sem s nějakými pohádkami, jestli sedí v nějaké komisi, nebo jestli tu byl a teď už šel spát a tak dále. A to jsem včera moc neslyšela. I když chci říct, ať také jsem trošku pozitivní, že pan ministr práce tady aspoň většinu času byl a snažil se odpovídat, i když ty odpovědi mě rozhodně neuspokojily. Za nás to řídil premiér Andrej Babiš a měli jsme výsledky, zvyšovaly se výdaje, nastavoval se plán pro budoucnost České republiky. Měli jsme. Teď nevíme nic. Teď slyšíme tak potichoučku, že snad se krátí výdaje pro tuto oblast, vidíme to v rozpočtu. Ale že by tady paní ministryně někdy něco řekla zásadního? Opravte mě, jestli se mýlím. Zase zbytečný aparát. Počet úředníků roste i na Úřadu vlády a dalších ministerstvech. Jak k tomu přijdou české firmy, které podnikají třeba ve stejné oblasti? Takže přijďte, nevymlouvejte se, že to nebude moc peněz. Předložte analýzy, spočítejte to. Neříkejte - to se nevyplatí. Tady se vám vyplatí vzít důchodcům 19 miliard. Tak neříkejte, že se nevyplatí něco připravovat, že by to bylo pár miliard. Každou miliardu budete hledat. Nepodporujete ekonomiku v růstu. Podívejte se na ta čísla. Já chápu, že tam máte málo lidí, kteří se v tom orientují. Ale opřete se o expertní týmy. Jenom na financích jsou perfektní expertní týmy. Nechápu, proč je ministr nevyužívá. Z jeho vyjádření není poznat, že by je využíval. Já jsem neměla jediného poradce na Ministerstvu financí. Nula. Opírala jsem se jenom o aparát Ministerstva financí. Pan ministr má celou řadu poradců, takže věřím, že je na tom třeba podle něho lépe. Já vím, říkáte, ještě jsme se nedohodli. Ale to, že s tím přišla, tuším, Česká televize, tak asi by to neodvysílala, kdyby to neměla vyzdrojované. Pan premiér říká, no, my jsme to ještě nerozhodli, říkal teď nedávno v mediálním výstupu. My jsme to ještě nerozhodli, my se o tom budeme bavit, ale pokud bychom to udělali, tak abychom zlepšili živnostníkům ty důchody. A proč jste jim zkomplikovali paušální daň, kterou my jsme vytvořili?
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Peštová, připraví se paní poslankyně Šebelová.
Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Okamuru. Pane poslanče, včera jsem byla zkrácena na svých právech, a čím to odůvodnila koalice, bylo to, že jste tady měl dlouhý projev. Takže díky vám jsme my nemohli vystupovat. Takže neříkejte, že my jsme s nimi spojeni. To je jedna věc. Vládnoucí koalice nebo koaliční poslanci mi to potvrdí, protože tady sedí s námi, a věcně diskutujeme.
Připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.
Rozhodla jsem se ho podpořit hned, protože mi připadá, že to přesně odpovídá systému moderních parlamentních demokracií. Já se účastním delegace do Rady Evropy a přesně takhle to tam probíhá, že máte jasně daný čas, po kterou dobu se zákon bude projednávat, jednotliví poslanci mají omezenou dobu, po kterou mohou hovořit. Jsou to tři minuty. Takže mi přišlo naprosto fér, když podpoříme tento návrh, že by všech aktuálně přihlášených 61 poslanců se mohlo v rámci pěti minut vyjádřit.
To znamená, že by to dopadlo jako včera, že by se tam nedostali ani ti s přednostním právem. Já si myslím, že k tomu by vůbec nemělo dojít, protože by ten pevný čas tam žádný být neměl. A k panu kolegovi Okamurovi.